Další s faktickou poznámkou je přihlášená paní poslankyně Ožanová.
Vážení kolegové, nevím, jestli opravdu posloucháte. Já jsem se chtěla ptát na plénu Sněmovny. Ne někde v zákulisí. Chtěla jsem se ptát na to, co tady dneska říkali a s čím třeba nesouhlasím. A tomu jste nevyhověli. Je třeba občas poslouchat, co i ta opozice říká. Takže o tom to bylo. Prosím vás, stačilo být takhle korektní. Já si úplně přesně nepamatuju, jak to bylo v minulém volebním období. My jsme byli v koalici. To tehdy ta koalice udělala, kde bylo to ANO, aby právě dostali možnost všichni. Bylo by dobré se zeptat i vašich pamětníků, tak to bylo. A domnívám se, že to opravdu přispělo i ke korektnosti, i k rychlejšímu jednání. A jestli jste tu nebyli, já bych vám přála proslovy vašich kolegů. Přála bych vám - podívám se na hodinky, kdo chce jít na oběd, může jít, máte tak dvě hodiny čas. Tohle řekl jeden z řečníků a začal číst. Takže prosím vás, nic zvláštního se neděje. Jenom prostě vy vidíte jednu věc a zapomínáte tady, že je nějaká historie, i historie vašich kolegů. A opravdu mě pobavilo, když jste hovořili tady k vládě, k jednomu chudákovi panu ministrovi, který tady zbyl a kroutí tady tu službu.
U některých kategorií zbraní jsme byli vůbec první, kteří Ukrajině dodali potřebné technologie. Na to můžeme být hrdí. A musíme v tom pokračovat, dokud Ukrajina bude naši pomoc potřebovat. Velkou část vojenské pomoci navíc proplatí Evropská unie nebo naši spojenci v Severoatlantické alianci. Takto ty věci spolu souvisejí a jedině díky dobrým krokům a včasným krokům naší vlády toto teď mohu tady konstatovat. Získali jsme techniku a vybavení pro svou vlastní obranu, zmínit mohu především německé tanky Leopard, jejichž dodávky do České republiky už byly zahájeny, nebo například americké vrtulníky. Vím, že jsou mezi vámi v této Poslanecké sněmovně lidé, kteří tuto naši pomoc napadené zemi kritizují. Požadují, abychom se snažili zajistit mír, v uvozovkách, jinými prostředky. Svědčí o tom mnoho příkladů z historie, nejenom té starší historie, ale i té úplně nedávné. A já jsem velmi rád, že po napadení Ukrajiny v únoru loňského roku jsme stejnou chybu neudělali, a jsem hrdý na to, že naše vláda, naše země, naše společnost zaujala od počátku správný postoj. Česká republika přirozeně podporuje dosažení míru. Jde tady v první řadě o ukrajinskou nezávislost, ukrajinské životy, ukrajinskou půdu a žádná třetí země nemá právo na to, aby se Ukrajině pokusila vnutit takovou podobu příměří, s níž nebude souhlasit. Takže pokud dnes někdo chce, abychom Ukrajinu donutili přijmout takový klid zbraní, který nechce, pokud se někdo snaží lidem namluvit, že kvůli podpoře spravedlivé obrany Ukrajiny či kvůli sankcím proti Rusku ničíme šanci na mír, že zatahujeme naši zemi do války, ten v takovém případě lže a hlavně chce Ukrajině vnutit novou Mnichovskou dohodu. A takový člověk by se měl stydět a vzpomenout si na to, co Mnichov přinesl nejenom naší zemi, ale co přinesl ve svém důsledku i těm signatářů Mnichovské dohody. Pokud se však Ukrajina v nějakém okamžiku rozhodne zahájit mírová jednání, má samozřejmě naši plnou podporu a může počítat s naší trvalou pomocí. A to je něco, co v této situaci rozhodně nebylo samozřejmé. Velmi dobře to, co říkám, je vidět na tom, jak se česká společnost vyrovnala s vlnou válečných uprchlíků, kteří k nám v průběhu loňského roku přišli a kteří u nás hledali azyl a bezpečí. Od počátku války se v České republice zatím zaregistrovalo asi 460 000 válečných uprchlíků z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Toto naše úsilí myslím velmi dobře potvrzuje fakt, že jsme se vyhnuli nejen masivní humanitární krizi, ale i každodenním sociálním problémům. Uprchlíky se nám daří začleňovat do naší společnosti, soužití Ukrajinců s Čechy je naprosto bezproblémové a krize nemá negativní dopad na české občany. Za to jsem českým občanům vděčný a chtěl bych jim za obrovskou vlnu solidarity a podpory i z tohoto místa znovu poděkovat. Výsledky jsou tedy velmi dobré, ačkoliv celkové náklady na tuto pomoc, a to je také dobré připomenout, nepřesáhly, jsou menší než 20 miliard korun. A polovina z této částky šla navíc na kompenzace českým občanům a firmám. To všechno jsou mnohem lepší čísla a mnohem lepší poměr výsledků a nákladů, než jaký jsme na začátku na základě nějakých expertních odhadů i my předpokládali. Tito lidé odvádějí standardně daně a pojištění a přitom jejich příchod na český trh nijak nesnížil nebo nezhoršil vývoj nezaměstnanosti, firmy, s kterými pravidelně hovoříme, jejich zapojení naopak vítají a oceňují. Není samozřejmě žádným tajemstvím, že Česká republika pomalu naráží na své limity, pokud jde o počet lidí, které u nás můžeme bez problémů ubytovat. Také proto se nyní snažíme využívat relativního zklidnění situace na většině ukrajinského území a zlepšujeme svoji pomoc přímo na místě. A děláme to proto, aby většina lidí neměla důvod z Ukrajiny utíkat. Zde bych chtěl zmínit například nedávnou dohodu na půdě Evropské rady, kde jsme se shodli na takzvané makrofinanční asistenci pro Ukrajinu. Je úplně jasné, že Ukrajina si v té své situaci může jenom velmi obtížně půjčovat peníze na finančních trzích a evropská pomoc právě zaručuje, aby mohla dál plnit základní funkce státu, které musí poskytovat svým občanům. Ta částka je pro rok 2023 ve výši 18 miliard eur a je to i důležitý výsledek těch různých jednání, která byla vedena pod vedením českého předsednictví v Radě Evropské unie. Velmi aktivní - a to je zase důležité i z hlediska perspektivy, je to důležité pro naše firmy, pro náš průmysl - velmi aktivní jsme v jednání o poválečné obnově, která zajistí, aby se Ukrajina potom postavila na nohy po skončení války.
Je to samozřejmě o diskusi. Samozřejmě že tu nechyběly přestřelky. Přestřelky byly dost často vtipné, a tak si myslím, že mohou být ostré, ale že by to mělo být bráno s nadhledem. Toto konstatuji. Není to jednoduché, být v opozici, ale musím říci, že to není jednoduché ani v koalici. Práce poslance je rozdílná, když jste v koalici, pracujete jiným způsobem, než když jste v opozici. Na závěr bych chtěla okomentovat, proč byla svolána tato schůze, a prosím o prominutí, ale prostě nechci říci, že je to ve mně jako v koze, ale říct to zkrátka musím. Je jasné, že prezidentská kampaň vašeho vůdce opozičního jede na plné obrátky, to myslím, že chápu, a v zásadě je to v pořádku. Jsem si však jistá, že v pořádku není, aby mu Parlament dělal v této kampani stafáž.
Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. To si asi nikdo nevzpomenete. A podívejte se, jak my jsme byli tolerantní, když nastoupila tady ta reprezentace vedení Sněmovny, a z nikoho jsme si žerty netvořili. Pak se divíte, že jsme svolali schůzi. My jsme se na to téma radili hodně dlouho na našem klubu a nakonec tento názor, že svoláme schůzi, zvítězil. Co vás napadlo první, zřejmě podle sebe soudím tebe, že budeme dělat nějakou PR akci tady nebo propagaci pana předsedy Babiše. Nejvíc zaznívá Babiš právě od vás, od koaličních poslanců. Vždyť vy pro něho děláte to nejvíc. Vy to tady protahujete, to je bomba. My bychom si vás měli na rukou nosit.
Čas, pane poslanče. Nyní je přihlášena paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Feranec. Děkuji za dodržení času. Nyní následuje pan poslanec Feranec a připraví se pan poslanec Babka.
Protože existuje něco jako ústava, která předpokládá možnost vyjádření nedůvěry vládě, protože existuje jednací řád, který stanovuje postup. To je první záležitost. Druhá záležitost. Už jste si mohli všimnout, že tady pan Babiš není. Já rozumím, že jste si připravovali projevy, a cedule tady byly, vítejte. Už to tady není. Ale zatím to tak není, tak proto jsme tady.
Nyní je připraven pan poslanec Babka s faktickou poznámkou. Prosím.
Já jsem taky několikrát chtěl reagovat, nicméně jsem se udržel.
Vracíme se do rozpravy. Já využiji času k tomu, abych načetla nové omluvy. Feranec Milan se omlouvá od 22.15 do 9.00 hodin ráno ze zdravotních důvodů. Válková Helena od 22.00 hodin z osobních důvodů.
Já jsem maličká. Dobrý večer. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já mám na úvod dvě přiznání. Za prvé jsem z Ostravy, z Moravskoslezského kraje, a mám také poslaneckou kancelář na té slavné ulici.
Já taky opět tady předejdu faktické poznámce určitě, která by nastala, že naše vláda slibovala, že zákon o komunitní energetice přijde v polovině loňského roku. Samozřejmě by mělo být prioritou transponovat včas a nevystavovat svou zemi sankcím ze strany Evropské unie. A mimochodem, tyto dvě směrnice nejsou jediné, které nebyly včas transponovány. Já bych, protože jsem ze Zlínského kraje, tady zmínila jenom pár údajů z našeho Zlínského kraje. Já bych se nechtěla dlouho zdržovat u Zlínského kraje, protože vím, že čas je drahý a že jste se tady přihlásili do rozpravy taky. Také bych zmínila energetické zákony. Přijali jsme několik energetických zákonů. Ten největší, ta velká novela energetického zákona, nás čeká teď v dalších měsících. Tato vláda se snaží občanům cestu k soběstačnosti maximálně ulehčit například tím, že snižuje byrokracii v povolování malých obnovitelných zdrojů do 50 kW, a to hned dvakrát - jak v případě získání licence, tak v otázce stavebního povolení, které již nebude třeba. Já bych ještě v pár bodech zmínila, co se vládě v energetickém odvětví podařilo. Povedlo se zavést úsporný tarif. Na program je připraveno 17 miliard korun. Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude v průběhu ledna 2023 požádáno o notifikaci u Evropské komise. Vláda ovšem nemyslí jen na domácnosti, kterým zastropovala ceny, ale tuto možnost vyjednala i na úrovni Evropské unie také malým a středním podnikům a po dalším vyjednávání a legislativním procesu bude možno zastropovat ceny energií také velkým podnikům. Jak je tedy vidět, nejde jen o domácnosti, které jsou z pohledu pomoci a ochrany na prvním místě, ale vláda také myslí na malé a střední podniky, a dokonce i na ty největší. Aby jim bylo pomoci, vyjednává podmínky podpory s Evropskou komisí a řeší notifikace. A poslední bod, který mám tady poznamenaný. A je až zarážející, že za tento krok je současná vláda kritizována opozicí, tedy těmi, kteří rámcové pozice stanovovali, přičemž se nemají rozhodně za co stydět, výsledná dohoda je férová a přinese historicky nejvíce peněz na zelenou modernizaci. Do roku 2030 půjde 850 miliard korun, které bude možné použít na podporu domácností, firem, obcí a dalších. V praxi to znamená peníze na podporu zateplování a obnovitelné zdroje energie, komunitní energetiku a zelenou modernizaci průmyslu a tepláren. Dámy a pánové, nemyslím si, že by tato vláda nekonala a neměla výsledky. Bohužel, kromě ztížených podmínek, které zažívá díky krizi na Ukrajině a energetické krizi, se snaží vládnout a dotahovat resty a nedodělky předchozí vlády, což nakonec může působit, že nekoná, či nekoná dost rychle a efektivně.
S faktickou poznámkou je nyní přihlášena paní poslankyně Pastuchová, následuje paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo.
Teď se chci zeptat, jestli finančně - pak nechápu, proč vzala vláda 14 miliard. A jestli myslíte vyčerpané zdravotníky, tak s tím musím souhlasit. Ale vy jste řekla "vyčerpané zdravotnictví", takže jsem nevěděla, jestli finančně vyčerpaní zdravotníci - s tím souhlasím. Pokračuje to i dál a já jim všem děkuji ještě jednou, že všechno zvládají, protože teď ty fronty na pohotovostech a následně, že se tam ti pacienti vracejí, protože v jedné lékárně nejsou antibiotika, tak musí jezdit zpátky nebo se vrací na pohotovost, ať jim lékař napíše nějakou alternativu, tak ti zdravotníci toho už mají na těch pohotovostech taky dost.
Následuje faktická poznámka paní poslankyně Ožanové a připraví se pan poslanec Mašek. Prosím.
Děkuji, vážená paní předsedkyně. V projevu zaznělo, že této vládě děkujete za zvýšení starobních důchodů. Zákonná valorizace je zásluhou této vlády? Ne, to opravdu není. Je to stanoveno zákonem a starobní důchody se zvýšily automaticky. Tak prosím vás, podívejte se do svého projevu, prostřednictvím paní předsedkyně. Opravdu za starobní důchody může to, že v zákoně je, že se valorizují, a ne že by to byla zásluha této vlády. Bylo by dobré, pokud si připravuji takovýto projev, být přesný a exaktní.
Prosím, vaše dvě minuty.
Pane poslanče, máte slovo.
Takže podle hnutí STAN, pana Letochy a pana Lochmana, vy nás urážet můžete. Byla to snůška urážek a dehonestace hnutí ANO. Ale my když si dovolíme říct něco proti vašim poslancům, tak nás hned uklidňujete, a vraťme se ke konstruktivní věci. Vy jste nás nepustili ke slovu, vy si tady děláte, co chcete! Vy jste novodobá totalita!
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já nebudu tak rozvášněná. Také bych chtěla zareagovat na pana poslance Lochmana. Já si vás také vážím velice, ale to, co jste tady řekl, je velká nepravda. To, že my bychom vás šikanovali... Kdybyste to řekl obráceně, že vy šikanujete nás, tak tomu bych rozuměla. Když si vezmete, tak my tady načítáme body - nejsou načteny. My se snažíme svolat mimořádnou schůzi - neschválíte nám program. Takže to je celá pravda. Takže to není o tom, že my bychom šikanovali vás, ale vy šikanujete nás. Ona má právo předkládat zákony - nebyl tady ani jeden. Nic jiného se tady neděje. Já chápu, že nás tady chcete moralizovat, ale měli byste si nejdříve zamést před vlastním prahem.
Mě to fakt nebaví sem chodit, ale prostě musím. Vrátila bych se úplně na začátek, když se otevřela tady ta rozprava. Mluvila Bára Urbanová, která mluvila naprosto konstruktivně, k věci, v pohodě. Vy jste totiž neuvěřitelní demagogové. Vy když dostanete svoji vlastní medicínu, kterou jste nám tady naordinovali, tak to umíte vřeštět, ale když nedej bože se ozveme my, tak tady vyskočíte. Jako opravdu se zkuste nad tím fakt zamyslet. V minulém volebním období my jsme byli v koalici a my jsme schvalovali vaše návrhy, vaše body jednání. Minulý týden, co se tady odehrálo, to byla prostě katastrofa. My navrhneme bod jednání o tom, že nejsou prostě léky k dispozici pro děti, a vy to normálně prasácky, pardon za to slovo, prostě zamáznete jenom proto, že to navrhla opozice. Jako tak co od nás čekáte? Že tady budeme s vámi zacházet v rukavičkách? A ti lidé to vnímají a oni zvolili nás stejně jako vás.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Děkuji, vážená paní předsedající. Tady se bavilo o tom, kolik stojí jeden den ve Sněmovně. Najednou to šlo, rozpravu otevřít. Tak prosím vás, teď se omlouvám - Patrika Nachera nevidím. Dvojí metr Patrika Nachera? Ano, stojí to hodně. Děkujeme, že jste nám milostivě dovolili mluvit aspoň po sedmé hodině. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, jaký měla návrh naše kolegyně, i tak to bylo velmi nekorektní. Píšu si to. Mám tam opravdu věcné dotazy, ale bylo mi to znemožněno.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně, prosím.
Děkuju. Milé kolegyně, milí kolegové, neexistují jenom negativní příklady. A já mu ráda pomůžu s novým trestním řádem, až ho pošle do Sněmovny, protože si myslím, že nezáleží na tom, že si ten zářez třeba udělá on za ODS, ale záleží na tom, že ten nový trestní řád potřebujeme, potřebuje ho hodně lidí.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
Za druhé, optické vylepšování deficitu státního rozpočtu a nevyčerpání 54 miliard korun z Evropské unie. Za třetí, ztráta příjmů plynoucích z EET a podpora šedé ekonomiky. Za čtvrté, zvyšování daní a podpora hazardu. Za šesté, nejdražší elektřina a plyn v EU přes kupní sílu. Za sedmé, nedostatečná a pomalá pomoc firmám. Za deváté, chaos ve zdravotnictví a neschopnost zajistit dostatek léků. Za desáté, snaha o cenzuru informací ve veřejném prostoru. Za jedenácté, snaha o ovládnutí České televize.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 Hovořím o čerstvých číslech Ministerstva financí, která na počátku ledna prezentovala sama vláda, a nemůže na nich zpochybnit ani desetinnou čárku. Jde tak o vůbec největší nárůst dluhu v historii České republiky. Ani v období zdravotnické krize, kdy byla uzavřená ekonomika, jsme neměli tak dramatický nárůst dluhu. Příští rok hodláte pokračovat obdobným tempem. My si samozřejmě velmi dobře uvědomujeme, že státní rozpočet má strukturální problémy, které je potřeba neodkladně řešit. Ten rozpor je totiž natolik propastný, že se vlastně ani nedivím, že vaší hlavní starostí je úprava těch marketingových blábolů, které jste si napsali do programového prohlášení vlády a se kterými SPOLU vyhrálo volby. Zatímco Andrej Babiš nebo i já jsme měli přebytkové rozpočty, než vypukla pandemie, vy o úsporách zatím jenom mluvíte a státní rozpočet navíc vesele bobtná.